A i kdyby ano, taková žaloba se povleče roky. Žalobu tedy beru jako nezbytné vyjádření kategorického nesouhlasu pro světové veřejné mínění, ale ne jako řešení tohoto problému. Někdo namítá, že úprava Ústavy je zbytečná a nepomůže nám, protože unijní právo je stejně nadřazené i našemu právu ústavnímu. Toto není pravdivé. Prostě to možné není. Pokud někdo tvrdí opak, ať tedy rovnou jasně navrhne jiné, stejně účinné řešení. Možná navrhnete zřízení státních nebo státem registrovaných branných spolků či domobrany nebo jiné formy armádních aktivních záloh. Já osobně jsem pro zřízení aktivních záloh příslušníků bezpečnostních sborů a vítám, že o tom na Ministerstvu vnitra již částečně diskutujeme. Ale to jde mimo tento návrh. A poslední z argumentů je, že pokud něco takového přijmeme, byli bychom jedinou evropskou zemí, ve které mají zbraně v Ústavě. Na to se nedá odpovědět nic jiného než no a co. Tak budeme jediní a budeme první. Někdo být přece první musí. Ke zrušení otroctví také nedošlo plošně ve všech zemích najednou, ale postupně země od země. Stát sice garantuje zajišťování bezpečnosti, ale jak bylo zmíněno panem ministrem nebo předkladatelem, logicky nemůže být vždy a všude. A taky dnes počítá s tím, že občan v případě schopnosti a ochoty pomůže. Nebudu zmiňovat, jak probíhá spolupráce a pomoc občanů s hasiči nebo se zdravotníky, kdy je poskytnutí pomoci dokonce vyžadováno pod hrozbou sankce, a to i trestní. Ale zmíním pouze policii. Stát je povinen nahradit škodu osobě, která poskytla pomoc policii nebo policistovi na jeho žádost nebo s jeho vědomím. Nebo - stát je povinen nahradit škodu, kterou způsobila osoba v souvislosti s pomocí poskytnutou policii nebo policistovi.
Děkuji panu zpravodaji. Nejprve rozhodneme o přikázání garančního výboru. Přivolám naše kolegy z předsálí. Všechny vás odhlašuji. Budeme hlasovat o přikázání bezpečnostnímu výboru jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Počkáme na kontrolu hlasování. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Paní poslankyně zpochybnila hlasování, podala námitku, pane hejtmane, a já jsem o její námitce dal hlasovat. Budeme opakovat hlasování o námitce paní poslankyně Markéty Pekarové Adamové. Zahajuji hlasování o této námitce. Budeme tedy opakovat návrh na přikázání bezpečnostnímu výboru jako garančnímu. Pan předseda Stanjura s přednostním právem.
Je to ústavní zákon, dobře. Já myslím, že ten název je úplně jasný. To by taky mohl dělat kontrolní výbor, ne?
Budeme hlasovat o přikázání bezpečnostnímu výboru jako garančnímu. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. O tomto návrhu zahajuji hlasování. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Na návrh se hlásil pan poslanec Kalousek a pan poslanec Benda.
Dovoluji si navrhnout přikázat návrh tohoto zákona ještě výboru zemědělskému, neboť samonabíjecí pušky vzor 58 jsou používány houfně na střílení přemnožené černé zvěře.
Děkuji. A co se týká oné zbraně, o které hovořil, mám pocit, že to není zbraň, která je povolena k mysliveckému využití.
Pan poslanec Benda. Ano. Děkuji. Pan poslanec Korte nemá žádný další návrh. Pan poslanec Zlatuška. Nemyslím, že nutně musíme opakovat vše, co je v zahraničí. Je to všechno? Pan poslanec Hájek.
Pane předsedající, dámy a pánové.
Je to poslední návrh na přikázání výboru k projednání? Nejprve návrh pana poslance Kalouska o přikázání zemědělskému výboru. Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Benda navrhl přikázání výboru pro bezpečnost.
Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, paní a pánové, budeme se chvilku tady poučovat a já bych vzal to poučení z trochu jiné strany než kolegyně Dobešová. A druhým faktem je to, že přišlo jedno překvapení, alespoň pro ty byrokraty v Evropě, ale nikoliv pro ty, kteří vnímají reálný politický proces v Evropě. Že se začne vyjednávat na zelené louce, to Evropská komise nepředpokládala. Protože jde o tvrdý brexit, tedy vystoupení z EU se vším všudy, odmítnutí celní unie a jednotného vnitřního trhu. Já to poučení opravdu vezmu z jiné strany. Pan předseda vlády tady uvedl jeden konkrétní příklad ubitého českého občana a rozhodnutí britských soudů. Řekl, že je to neštěstí a neodmítl by slovo tragédie. Víte, já myslím, že to je jenom výsledek špatné politiky evropských byrokratů. Bez hluboké a komplexní transformace bude proces fragmentace totiž pokračovat. Volby v Německu a ve Francii nám napovědí, jakým směrem. Východní země se stávají pro Západ přívěskem a je nám to dáváno znát téměř všude. A nejen při obsazování trhů, na které jsme dokonce dříve vyváželi více než tyto západní země. Vytahování se nad někoho nikam nevede. Tady s kolegyní Dobešovou zcela souhlasím. Nejde tak o Skotsko jako o Irsko.
To znamená, že dezinformace, které z toho vyplývaly pro členy mysliveckých jednot a podobně jsou zcela zavádějící. Navrhuje se nic neřešící změna Ústavy. Pouze je to jeden z důvodů její existence jako sjednocujícího symbolu národa. Skutečný důvod předložení tohoto zákona neexistuje a proklamovaného cíle tohoto zákona nelze dosáhnout změnou Ústavy. Protože se domnívám, že je již naplněn. Chci upozornit na sporná ustanovení. Změna Ústavy připravuje půdu pro přijetí nové legislativy. Domnívám se, že za prvé evropské právo je stejně nadřazené i Ústavě. Existující článek 2 dává dostatečný prostor pro naplnění cíle. Rozsah povinností a další podrobnosti stanoví zákon. Jaká jsou rizika? Každý, kdo drží zbraň z jiného účelu, tak bude dělat neoprávněně. Obranná povinnost bude nadřazena každému jinému zájmu a možnému důvodu držení zbraně. Závěrem chci říct, že militarizace společnosti pod smyšlenými záminkami povede jenom ke zvýšení agresivity a násilí. Každý zákon, který dneska platí, může Poslanecká sněmovna změnit. Není potřeba měnit Ústavu. A závěrem chci říct ještě jednu obecně uznávanou skutečnost, když se podíváte do Spojených států na případy šílených střelců. Velikost skupiny mající možnost páchat násilí střelnou zbraní má být pokud možno co nejmenší.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Mám tu dvě faktické poznámky.
Nesmysly, nesmysly, nesmysly, nic jiného na to říct nemůžu.
Děkuji.
Právě ta evropská směrnice bude mít negativní dopad na české a moravské výrobce zbraní a střeliva. To tady ještě nepadlo. A já ty informace mám z Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Takže i tento aspekt je nutno brát v potaz.
Pan poslanec Ludvík Hovorka s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Miroslav Kalousek, po něm pan poslanec Ivan Adamec, všechno faktické poznámky.
Děkuji za slovo. On řekl, že jsem řekl nesmysly. Já si to nemyslím. Byla tady už sdělena její skutečná podoba. Ale chci říct, že jsem se věnoval především návrhu zákona a rizikům spojeným s tímto zákonem. A ty jsem tady uvedl.
Děkuji. Pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Ivan Adamec, po něm pan poslanec Igor Jakubčík.
Děkuji. Já jsem tady předestřel nějakou situaci a požádal jsem svého předřečníka pana poslance Ondráčka, aby nám zkusil vysvětlit, jak projednávaná novela by takovou situaci mohla jakýmkoli způsobem změnit. Nemohla, samozřejmě. A on, protože nedokázal odpovědět, tak řekl: vy tomu nerozumíte.
Ale myslím si, že tady snad není spor o to, zda ta směrnice je dobrá, nebo špatná. Ale odzbrojit civilisty, ty, kteří mají zbraně, tak to nám asi všem vadí, a proto tady vzniká takováto debata. A otázka je jenom hledání formy, jak se s tím poprat.
Pan poslanec Igor Jakubčík, po něm pan poslanec Ondráček, po něm pan poslanec Chalupa, po něm pan poslanec Gabal.
Já tedy upřesním nesmysly, nesmysly, nesmysly. Jeden jediný příklad. Myslivci budou hlídat hranice. Nesmysl.
Protože pan poslanec Kalousek zmínil buď A, nebo B, že? Tak já jsem potvrdil to B a v následné diskusi, když jsme pak vedli, tak pan kolega Kalousek říkal, že má pistoli také, a teď jsme se bavili o nějakých nábojích a tak dále. Nakonec z toho vyplynulo, že to není pistole, ale revolver, což je úplně jiný typ.
Shodujeme se v důrazu na prosazení zachování již nabytých práv českých občanů, a to nejen pro trvale usazené osoby, ale i pro studenty, akademické pracovníky, kteří v konečném důsledku přispívají k růstu konkurenceschopnosti celé Unie. Naši občané žijící ve Spojeném království učinili životní rozhodnutí v legitimním očekávání a využili práv vyplývajících z jejich občanství a členství České republiky v Evropské unii. Toto východisko by měla jednání reflektovat. Rovněž budeme usilovat o to, aby bylo dosaženo spravedlivého finančního narovnání mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím s ohledem na to, že Spojené království se nechce do budoucna účastnit na rozpočtu Evropské unie." Tolik tedy citace společného prohlášení, na kterém se tady v Poslanecké sněmovny shodly strany zastoupené v této Poslanecké sněmovně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, pokud jde o hlavní priority jednání o brexitu, priority jsou dané společným politickým prohlášením: Jednota je nejlepší zárukou toho, že si vyjednáme lepší podmínky, než kdybychom jednali separátně. Za třetí, že našimi základními prioritami jsou naši občané, naše firmy, náš hospodářský růst, zaměstnanost, sociální soudržnost a v neposlední řadě také bezpečnost. Důležité však bude pořadí, v němž se bude o jednotlivých tématech s Brity jednat. Musí být stanovena jasná posloupnost celého procesu. Nejprve se musíme dohodnout na podmínkách odchodu, teprve poté můžeme hovořit o nastavení budoucího vztahu. Bez znalosti základních obrysů podmínek ukončení členství totiž není ani prakticky možné vymezit mantinely pro jednání o budoucí spolupráci. Je v našem bytostném zájmu v maximální míře eliminovat nejistoty, které našim občanům a firmám odchod Spojeného království z Evropské unie přinese. Tyto nejistoty posiluje i fakt, že do dvouletého vyjednávacího procesu spadají termíny voleb v mnoha evropských státech. Bude proto záležet i na volebních výsledcích, jak bude vypadat výsledný přístup jednotlivých vlád k vyjednávání. Hlavní priority České republiky vycházejí z dosavadních debat o tom, za jakých podmínek Velká Británie opustí Evropskou unii. Z našeho pohledu tedy pro Čechy, kteří dnes ve Velké Británii žijí, pracují nebo studují. Ve Spojeném království žije oficiálně zhruba 40 tisíc Čechů, podle neoficiálních statistik se může jednat ovšem o číslo vyšší. Kromě zajištění práv občanů aktuálně pobývajících ve Spojeném království bude neméně důležité dojednat podmínky pro občany Evropské unie, kteří do této země teprve v budoucnu přicestují. Je evidentní, že obě strany se musí dohodnout. Já doufám, že se nám takováto dohoda povede. K otázce finančního vyrovnání bude Česká republika prosazovat především to, aby Spojené království dostálo svým závazkům vyplývajícím ze současného víceletého finančního rámce. Klíčové proto bude nalézt shodu na metodice, kterou se bude vyrovnání řídit. Pokud jde o vzájemný obchod, myslím si, že není v našem zájmu, abychom Spojené království jakkoli trestali za to, že odchází z Evropské unie. Spojené království je pro nás významný obchodní partner, je naším čtvrtým největším exportním trhem, je devátým největším importérem. Se Spojeným královstvím má Česká republika navíc pozitivní obchodní bilanci, která skončila v roce 2015 přebytkem 130 miliard korun. Proto v souladu se společným prohlášením předsedů parlamentních stran budeme usilovat o zachování co nejužších vzájemných obchodních vztahů a zamezení vzniku nadbytečných překážek. Ovšem vzhledem k tomu, že se Spojené království odmítá účastnit jak vnitřního trhu, tak celní unie, pravděpodobně dojde k uzavření komplexní dohody o volném obchodu. Pokud by tento scénář nastal, tak to určitá omezení zřejmě přinese. V neposlední řadě bych také rád zmínil, že Česká republika považuje za významné do budoucna rozvíjet se Spojeným královstvím spolupráci v oblastech, kde i nadále sdílíme společné zájmy. Mám na mysli především oblast bezpečnosti a obrany nebo třeba oblast vzdělávání či vědy a výzkumu. V zájmu zachování integrity vnitřního trhu a taky v zájmu rovnováhy mezi členy bankovní unie a zbytkem Evropské unie chce Česká republika také usilovat o přemístění Evropského orgánu pro bankovnictví, známého pod zkratkou EBA, ze Spojeného království do České republiky. Musím říci, že mě velmi znepokojilo množství útoků, jimž byli po referendu vystaveni cizinci žijící ve Spojeném království. Mám na mysli občany Evropské unie žijící ve Spojeném království, včetně českých občanů. Tyto útoky ukazují velmi nepříjemnou tvář britského nacionalismu, který byl silně přítomen i v kampani před referendem o brexitu a jeho výsledkem byl bohužel ještě podpořen. Osobně mě to velmi zneklidňuje a situací se zabývám. Nelze přehlížet fakt, že se incidenty ve Spojeném království začaly množit právě po referendu o vystoupení. Vzhledem k pochybnostem, které kolem případu panují, se vláda rozhodla věnovat tomuto případu zvláštní pozornost. Chtěl bych vás informovat o krocích, které jsme v této věci učinili. Den po vyhlášení rozsudku se ministr zahraničních věcí sešel s britskou velvyslankyní v České republice. S odstupem několika dnů o případu hovořil i s britským ministrem zahraničí Johnsonem, aby britské straně tlumočil naše rozhořčení nad konečným verdiktem v tomto případu.
Jaké následky tyto režimy měly, asi víme. Respektive jisté tušení bych měl, ale slušnost mi brání to vyslovit nahlas. Ale každopádně já jí u toho nechci asistovat. A pokud bude mít takovéto nápady, já v ní ani nechci být. My musíme využít každou možnost, jak se bránit podobným paskvilům, kterými nás Evropská komise zásobuje, a tento návrh zákona je jednou z těchto možností. Berme to i jako určitou pojistku do budoucna, kdyby se Evropská komise chtěla pokoušet zajít ještě dál. Tak prosím, pro jednou ukažme, že bezpečnost a práva našich občanů pro nás mají větší cenu než stranická příslušnost a politické body.
Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové.
Na úvod se vrátím k tomu, jak probíhal legislativní proces návrhu změny ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Nejdříve jej pan ministr vnitra předložil jako ministr do připomínkového řízení. To znamená, takto my tady diskutujeme ústavní změny, které neprojdou klasickým připomínkovým řízením, kde neprobíhá dopředu odborná, ale ani politická debata. Zkrátka je volební rok, a proto je potřeba předložit a povýšit právo na držení zbraně jako na ústavní právo. Já jsem bytostným odpůrcem zbytečných a nesmyslných nových zákonů, a to i kdyby tyto zákony měly být ústavní. My právo na držení a použití zbraně máme upraveno v moderním zákoně o střelných zbraních a střelivu a vůbec není zapotřebí, abychom toto právo povyšovali na právo ústavní. Jestli půjdeme touto cestou, tak jaké další ústavní právo do budoucna budeme chtít zakotvit? Budou chtít předkladatelé jednou přijít, že potřebujeme ústavní právo na šťastný život nebo na slunečný den? Odpůrcem takových regulací jsem a budu i v tomto případě, protože nevím, co by se pak z Ústavy České republiky stalo. Doplňovali bychom stále nová a nová ústavní práva a bylo by to skutečně velmi nepřehledné. Jak je ale možné, že na rozdíl například od Švédska a Polska vláda nepřišla do Poslanecké sněmovny s tím, že bychom aspoň vydali nesouhlasné stanovisko s touto směrnicí? Ta směrnice a tento ústavní zákon jsou zcela odlišné věci. Není vůbec nutné tady skutečně někoho zneklidňovat. A je v pořádku, že tato žaloba bude podána Evropskému soudnímu dvoru. Takže pak očekávám, že vláda tuto žalobu podá. A konečně si myslím, že než tato nesmyslná zbytečná ústavní změna, tak bychom se měli začít bavit - a já vím, že volební období se blíží ke konci, takže předkladatelé si chtějí udělat pouze politické body k této ústavní změně. Ale já si myslím, že bychom se měli bavit také o úpravě zákona o střelných zbraních a střelivu, zcela konkrétní, která právě pomůže držitelům zbraní, protože tato ústavní změna jim v reálných věcech a v jejich zájmech nepomůže. To nám také umožňuje tato směrnice. Je potřeba si to vyhodnotit, jít na to cestou spíše pozitivní do budoucna, ne tady strašit a předkládat zbytečné změny Ústavy České republiky.
Děkuji panu poslanci Plíškovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, ke každé evropské směrnici je možné podat v zákonné lhůtě, to je myslím 15 dnů, takzvané odůvodněné stanovisko. Tady zřejmě tato záležitost byla zanedbána. A druhá věc.
Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, příp. paní zpravodajky.